My v tuto chvíli máme nachystané tři pozměňovací návrhy, které řeší navýšení příspěvku ve třetím stupni závislosti. Už to tady také zaznělo. Někdy je to i těžké odlišit.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Úvodem bych chtěla říci, že bych také byla raději, kdyby tady v tuto chvíli byla paní ministryně práce a sociálních věcí. A věřím, že v tomto případě se to opravdu nestane. Proto si myslím, že jak z lidského hlediska, tak z ekonomického hlediska bychom měli vytvářet lepší podmínky pro pečující osoby. Tady zaznělo několikrát, že tady máme skupinu osob i v rámci té čtvrté skupiny, které potřebují péči 24 hodin denně, velmi náročnou péči, a kolega Stanjura tady vyčíslil, že se jedná o náklady až 90 tisíc korun. To je samozřejmě otázka spíše diskuse. Rádi podpoříme tento návrh.
Děkuji. Tak a teď jsme v obecné rozpravě, máme návrh na zkrácení lhůty. Takže budeme hlasovat o tom, zdali souhlasíte, abychom zkrátili lhůtu k projednávání o 30 dnů.
Dobrý den, já jsem jenom nechtěl přerušovat tu diskusi, když probíhala. Nicméně mám tady procedurální poznámku k té diskusi o tom, jestli tady mají být přítomni členové vlády a kteří. To je asi na nějakou jinou diskusi. Nicméně již to stanoveno máme.
Nyní požádal o slovo předseda Sněmovny Radek Vondráček. Tak prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Všichni si ho čteme, průběžně, máme ho na svých nočních stolcích. Tady, když se podíváte zpětně na hlasování o výborech, tak ten sociální jako garanční byl schválen. Ale samozřejmě má to přesah i do zdravotnictví. Asi by bylo dobré si možná vyžádat stanovisko legislativního odboru. Takže já si myslím, že dnešní projednávání bylo v pořádku.
Tak, nyní tady mám přednostní práva. Tak prosím.
Souhlasím s tím, že mnohé návrhy zákonů mají přesah do několika oblastí. Prostě není. Takže chválím paní ministryni, že tady byla. Ale takové to že my budeme spokojeni s tím, že ten ministr přijde ke svému bodu a pak se zase ztratí a omluví se z pracovních důvodů... Já si myslím, že povinností členů vlády je být na jednání Poslanecké sněmovny. Pak říkáte: je málo interpelací, chodí málo poslanců. Je to unavuje, odvádí od jiné práce? Já si to nemyslím. To je přece bez debaty. A už o tom mluvíme několik let: pojďme se pobavit o změně formátu interpelací. Nic se v tom nestalo. Bavme se o tom. Ať je to atraktivní pro voliče, ať je to atraktivní pro média, ať je to atraktivní pro vládu i pro opozici.
Takže paní senátorce moc děkujeme, že nás tady navštívila, a nyní tedy s přednostním právem předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL poslanec Bartošek.
O tom je jednání Poslanecké sněmovny. Já jsem proti rozvolňování jednacího řádu v tom, že se budeme bavit, že přišel senátní návrh zákona nebo že přišla zákonodárná iniciativa krajů, nebo že tady máme pouhý poslanecký návrh a v tom případě vlastně ministři tady nemají být. A neuhýbal bych, protože každé rozmělňování tohoto jednacího řádu snižuje důstojnost Poslanecké sněmovny. Je to o nějaké kolegialitě, je to o nějakém vzájemném respektu, je to o tom, že poslanci mají právo se ptát a mají právo na to, aby dostali odpověď. Proto je důležité, aby zde byli ministři přítomni.
Došlo díky EET ke zvýšení tržeb v oborech, kde byla zavedena EET? Pokud ano, neplatí argument, že nějaký přínos EET vůbec existuje. Matematicky, z čísel, která poskytuje Ministerstvo financí. Bude tady argument, že druhá vlna byla jenom od března a že leden, únor tam není. Ano, to je relevantní argument. A v té druhé bychom ho teoreticky mohli zvýšit o jednu šestinu, abychom tam měli ten časový faktor naprosto v pořádku. Tento údaj bohužel k dispozici nemám, takže s ním pracovat nemohu a pracuji pouze s těmi čísly. Pojďme se podívat na to, jak těch samotných 10 miliard ročně, které se vybraly na DPH v oborech zatížených EET, jak rozdělilo Ministerstvo financí a které faktory uvedlo, že se podílely na tomto zvýšení. To znamená, že to nefunguje. Výsledek by musel být opačný, kdyby byla pravda to, co tvrdí horliví zastánci EET. No, pravděpodobně nula, nebo možná minus. To je divné. Vzpomeňte si na naši debatu o tom, jestli neplátci DPH mají nebo nemají podat EET. Tato čísla jasně ukazují, že pravdu máme my. Abychom mohli vážně debatovat o přínosech EET, skutečně vážně a jenom tak neházeli čísla, jak se nám hodí, tak bychom museli mít ještě v těch oborech, které máme na první a druhou vlnu, rozdělit výběr DPH a rozdělit výkon ekonomiky v těchto oborech na plátce a neplátce DPH. Já to skutečně nevím. Jediný, kdo to je schopen zjistit, je Ministerstvo financí, Finanční správa ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Jinými slovy směřuji k tomu, pokud nemáme dobrou analýzu dopadu EET, a připouštím, že se může ukázat, že jsme se nepatrně zmýlili, když jsme říkali, že to bude jedna velká nula. Ale ani to své tvrzení nejsme schopni, díky tomu, že za námi nestojí armáda úředníků, nemáme k dispozici ani data, ani agregovaná data, nemůžeme ty úkoly zadat, nejsme to schopni seriózně posoudit. Takovému číslu jsme my, když jsme byli ve školních lavicích, říkali bulharská konstanta. Takže vezmeme chorvatské výsledky, vynásobíme to bulharskou konstantou a dostaneme přínos EET do českých veřejných rozpočtů. Myslím, že se shodneme, že to není nejšťastnější metodika. Já to tedy za nejšťastnější metodiku nepovažuji. A kdybych chtěl zůstat u toho zeměpisu, tak chorvatská čísla násobená bulharskou konstantou a pak je nabídka švédského stolu. Vláda přesto, že není kvalitní analýza dopadu první a druhé vlny, přichází s nápadem, návrhem opakovaným na zavedení třetí a čtvrté vlny. My se s paní ministryní tak občas špičkujeme, opravujeme, tak já znovu zopakuji, co říkal Marek Benda. Ústavní soud nemá kompetenci odložit účinnost části nebo celého zákona. Tak jenom abychom nemátli pojmy, že někdo něco odložil. Nemají analýzu, ale podporují to, abychom nekritizovali pouze jednu vládní stranu a byli v té kritice spravedliví. Můj druhý konkrétní dotaz je na počty podnikatelů zapojených v první a druhé vlně a odhady pro třetí a čtvrtou vlnu.
Ale můžeme polemizovat, z jakých důvodů se nestačil projednat.

Chtěla bych říci, že druhý fakt je, že ta poskytovaná péče v domácím prostředí a ty služby, které jsou, je v terénu a po krajích různorodá.
Nicméně přečtu ještě dvě omluvy. Omlouvám se, ale to bude hned. Tak děkuji.
Otevřeli jsme tady dneska téma, o kterém bychom mohli hovořit hodiny a hodiny, a nacházeli bychom další a další argumenty pro to, jakým způsobem zlepšit kvalitu nejenom zdravotně hendikepovaných, ale i jejich rodin. Myslím si, že na to tady dneska ani není čas a není tady na to asi ani ta správná půda. Už se tady toho taky dotkl kolega Roman Sklenák, kolegyně Aulická, ale možná tady nezaznělo vše.
To je číslo opět stanovené expertním odhadem.
Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo.
Já děkuji za dodržení času. Tím máme vyčerpány jak faktické poznámky, tak rozpravu, nicméně hlásí se z místa pan předseda Stanjura, takže prosím.
V druhé části bych se rád zmínil o dvou zákonech souběžně, které projednáváme, a to je tento bod a následující bod. Máme daňový balíček a změnu DPH nemáme v daňovém balíčku, ale v EET. A pak se chci ptát ke konkrétním daňovým změnám, které jsou v EET, abych byl přesný, takže budu mluvit k tomuto bodu. Po dvou letech některá fakta máme a můžeme to porovnat s realitou. Já bych z toho dnešního článku, a zase dělám propagaci jak deníku Právo, tak severu Novinky.cz , vynechal titulek, vynechal komentáře a hodnocení, které udělal konkrétní novinář, konkrétní žurnalista, a věnoval bych se číslům, která publikovalo Ministerstvo financí a ne opozice nebo žurnalisté či ekonomičtí odborníci.
Paní poslankyně, páni poslanci, opět se nám zvyšuje hluk v sále.
Tam máme ta čísla a pak se možná přeme o interpretaci. Potom Ministerstvo financí samo publikovalo čísla, co se týče oborů, které už byly zatíženy EET. Kde máme vliv EET na výběr daní u těch oborů, které EET měly a které neměly?
Já požádám opět o klid v sále. Jednání probíhají v uličkách a všude. Já bych chtěl požádat, abychom vydrželi v tom klidu těch zbývajících asi 20 minut. Prosím, pokračujte.
To je docela jednoduchá matematika.
Já jsem to včera předsedal. Většina těch interpelací skutečně mířila na nepřítomné ministry nebo ministryně. Co se týče toho usnesení, a jestli tady tedy mají být přítomni ministři pouze na svůj vládní návrh, nebo snad na ty senátní to není tak povinné, tak proti tomu bych se chtěl velice ohradit. A je úplně jedno, jestli je to vládní návrh, jestli je to poslanecký návrh, jestli je to senátní návrh nebo jestli je to návrh ze zastupitelstva nebo odkud. Pokud ten návrh spadá do působnosti daného ministra, tak očekávám, že ten ministr tady na to projednávání bude a nějakým způsobem se toho projednávání zúčastní. To bych chtěl říct.
Děkuji.
Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Zdeňka Ondráčka
Děkuji, pane předsedo. Nejdříve tedy tohoto dne bude žádost policejního orgánu projednána v mandátovém a imunitním výboru.
Tento návrh byl přijat. Projednáváním tohoto bodu jsme se opětovně zabývali ve středu 19. září. Paní ministryně už zaujala své místo u stolku zpravodajů. No, nevypadá to. Pane poslanče, prosím zkuste to.
Dobře.
Ještě jednou, pane předsedo, bylo by možné to projednávání nějak ztišit?
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající za slovo. Já mám tady pár poznámek kvůli EET, s kterými vás chci seznámit, ač jsem si vědom toho, že už jsem k tomu dvakrát mluvil. V roce 1208 byla vyhlášena křížová výprava proti katarům, chcete-li albigenským, v jižní Francii. Když křižáci dobývali město Béziers, kde žilo 20 tisíc lidí, i katarů, i katolíků, zeptal se vojenský velitel papežského legáta: "Pane, jak rozeznáme pravověrné křesťany od heretiků?" Analogie je jasná. Podnikatelé se házejí do jednoho pytle s tím, že přece ti slušní daně platí, a nemůže jim to tedy vadit. Je to jako parafráze právě na legáta Amauryho. Proto jsem vám tady představil ten historický příběh. Nejhůře se proti regulacím brání ti malí. Ti, kteří vydělávají sami na sebe a snaží se zabezpečit svoje rodiny. Poskytují tolik nezbytné služby, které všichni tak s radostí využíváme. Přispívají svými daněmi, sociálním a zdravotním pojištěním do společných peněz, zaměstnávají mnohdy další lidi, nejenom sami sebe, a vytvářejí v naší společnosti hodnoty, podílejí se na ekonomickém růstu a rozvoji České republiky. Jejich každodenní úsilí a aktivita je základním předpokladem ekonomické prosperity našeho státu.
To ovšem nemění nic na tom, že navrhovatele zatěžuje břemeno tvrzení. Ústavní soud se zde přiklonil k závěru vycházejícímu analogicky z jeho konstantní judikatury v oblasti přezkumu právních předpisů, jenž se zaměřuje pouze na v návrhu kvalifikovaně napadená a odůvodněná ustanovení předmětné mezinárodní smlouvy. Z uvedeného plyne závěr, že jakkoli není Ústavní soud vázán odůvodněním návrhu, jeho postup nemůže být projevem libovůle. Jakýkoliv další vlastní přezkum tak musí mít s těmito důvody obsahovou souvislost. Tato možnost naopak nemůže sloužit k tomu, aby Ústavní soud využil určitého návrhu a bez jakékoliv souvislosti s uplatněnou argumentací v abstraktní rovině předestřel vlastní argumentační linii, na jejímž základě by přezkoumal a případně i zrušil napadený právní předpis nebo jeho část. Alternativní petit byl argumentačně podepřen zjednodušeně řečeno tím, že citovaná ustanovení nepřiměřeně zatěžují malé poplatníky, narušují právo na soukromí, případně jsou v rozporu s výhradou zákona.
Naproti tomu výdaje jsou docela dobře vyčíslitelné. Přesto v důvodové zprávě, kterou jsme obdrželi od Ministerstva financí, se hovoří o tom, že je to nereálné, že se může jednat pouze o obecné dohady, protože náklady každého podnikatele jsou jiné. Takže na jednu stranu výnosy jsou nám předkládány jako tvrdá data, jako tvrdá fakta, na druhou stranu náklady nejdou přesně vyčíslit. A já dokonce u těch nákladů souhlasím s jednou výhradou. Ty náklady jsou daleko lépe odhadovatelné než příjmy. Přesto jsou představiteli vlády příjmy předkládány jako tvrdá data. To je další miliarda. Mimochodem krásný byznys pro ty, kteří tato zařízení prodávají. Vím, že namítnete, že jsou to pouze kupecké počty. Ale jsou daleko přesnější než ty výnosy, které jsou veřejnosti prezentovány jako tvrdá data a úspěch EET. Co se týče nákladů státu, položil jsem paní ministryni některé konkrétní dotazy. Přesto bych ji požádal, aby zde konkrétně odpověděla, abychom se třeba nedopustili nějakého dalšího nedorozumění. Kolik byly dosavadní náklady na jeho provoz? Kolik státních zaměstnanců se nejenom muselo přijmout kvůli EET, ale kolik celkem státních zaměstnanců se zabývá vůbec problematikou EET? Jaké jsou náklady na jejich vybavení, náklady na jejich kanceláře, na počítačovou techniku a podobně? Kolik se očekává výnos z tohoto zvláštního režimu? A kolik bude náklad na všechny ty úředníky, kteří budou přijímat ty účtenky v krabicích jednou za čtvrt roku na finančním úřadě, a ta papírová hlášení? Samozřejmě že mířím k přiměřenosti a efektivnosti uvedeného režimu. Aspoň tedy pro ty nejmenší? Vlastně jeden výnos můžeme určit zcela přesně a je to příjem za pokuty. Příjem za pokuty je jediným stoprocentně doložitelným příjmem a přínosem EET pro státní rozpočet. Opravdu vám to stálo za to? Tento příjem dosáhl podle důvodové zprávy cca 78 milionů korun. Tolik strohá důvodová zpráva. A otázkou zůstává, jestli k němu přistoupila uměřeně. Myslím si, že agresivní přístup při využívání svých pravomocí a nástrojů promítla i do kontroly EET. Tedy jinými slovy, tento jediný doložitelný příjem z EET je navyšován díky tomuto agresivnímu a nekompromisnímu přístupu. Kontroloři číhají na každou chybu zaměstnance podnikatele. Podnikatelé totiž mnohdy platí ne za to, že chtějí zatajit tržbu, ale za chyby svých zaměstnanců. Ve skutečnosti je množství těchto pokut udělováno za chyby zaměstnanců, nikoli za záměrné nepoctivé jednání podnikatelů. Uvedu několik případů, které jsou mediálně známé, abyste si sami udělali představu o postupu kontrol. Mediálně známý případ, případ, který se stal v Holešově ve Zlínském kraji. Majitel se proti pokutě odvolal, žádal o její zrušení nebo snížení, jelikož mu přišla nepřiměřená. Další případ. Podle úřednic prodavačka zaevidovala platbu a vystavila účtenku až poté, co jí řekly, že dělají kontrolu. Prodavačka tržbu poté zaúčtovala a odeslala do systému, jenže podle kontrolorek to bylo o minutu později, než proběhla platba. A tak dále. Mohl bych tady číst mnoho takovýchto případů. Připadá vám to, kolegyně a kolegové, v pořádku? Chceme, aby žili v přátelském prostředí, nebo v prostředí strachu a stresu před neadekvátním přístupem Finanční správy? Ve jménu svatého boje za zvyšování příjmů státního rozpočtu a ve jménu permanentní preventivní nedůvěry vůči podnikatelům. Abyste mi špatně nerozuměli, já většinu zaměstnanců Finanční správy považuji za slušné lidi, kteří se mnohdy snaží těm podnikatelům i pomoci.
Paní poslankyně Maxová v obecné rozpravě. Připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Krásné dopoledne, dámy a pánové, pane předsedající. Já jsem pozorně poslouchala zprávu paní předkladatelky a dovolím si nesouhlasit s jednou věcí, a to, že si nejsem jista, že to uleví našim sociálním zařízením. Protože nám populace bude stárnout. Já bych velmi ráda mluvila, jak mluvila i paní ministryně, o tom, že samozřejmě systémová změna je nezbytně nutná. Tak si nemyslím, že je to jenom nezbytně nutná systémová změna v přidávání na příspěvku na péči v jeho výši, ať je to čtvrtý, třetí, druhý nebo první stupeň, ale zároveň i vlastně v rychlosti a smysluplnosti přiznávání těchto příspěvků. Toto fungování lékařské posudkové služby se dlouhodobě neřeší. Proč o tom mluvím? Protože právě i klienti ve čtvrtém stupni příspěvku na péči se kolikrát díky systému, který zde máme zaveden, tohoto příspěvku ani nedožijí. Jsou to někdy onkologicky nemocní pacienti. A když vám někdo čeká na přiznání příspěvku na péči třeba rok, tak je jasné, že se může ocitnout i ve finanční krizi, musí i prodat byt, musí se přestěhovat do menšího, nebo třeba ke svým rodičům, nebo sourozencům a není to opravdu vůbec jednoduché. Co bych v poslední řadě chtěla zmínit, je, že zatím zde nepadlo slovo o tom, jak vlastně zabezpečíme my jako stát pečující osoby, které nám šetří nemalé peníze. Paní senátorka o tom mluvila, kolik stojí lůžko v hospici, kolik stojí lůžko v sociálním zařízení. A právě proto bychom i v rámci této systémové změny a této diskuze o navýšení či nenavýšení příspěvku na péči měli hovořit o pečujících osobách, které by si zasloužily nějakých způsobem podporu od státu.